My jsme prakticky ve všech případech drželi evropskou legislativu a nechodili jsme nad rámec požadavků, které ukládá evropská legislativa. MMR řeklo všem resortům, že chce požadavky vyšší na otázku výběrových řízení, na otázku dokladování některých věcí. Zemědělské nevládní organizace tu informaci mají.
Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Než budeme pokračovat, přečtu jednu omluvu. Eviduji dvě faktické poznámky.
Jenom krátce zareaguji na pana ministra. Co se týká dotací, taky souhlasím s vámi, že ne úplně všechny dotace se budou moci zrušit. Ale většina těch dotací je opravdu špatná, ať je to plošně v jakémkoli odvětví.
S řádnou přihláškou?
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Když si položíme otázku, jakých výsledků za rok 2014 dosáhlo české zemědělství, tak je třeba říci, že se jedná o výsledky velmi příznivé. Z mnoha ekonomických údajů existuje jeden, který o výsledcích vypovídá nejlépe, proto se mluví o zisku, podnikatelském důchodu. V zemědělství v roce 2014 byl mimořádný, téměř 23 miliard korun. V následujících třech letech dochází k výrazné změně, zisk se pohybuje ve výši 16 až 17 miliard korun.
To zkrátka tak je. V tom je to složitější. A všechny ty věci, které dnes zakládáme, budou sklízet pšenku až v letech následujících. Proto i ty výsledky, které jsou dnes, nebo byly včera, byly založeny dva tři čtyři roky předtím. To tak prostě je. Já musím reagovat na úsměvná slova paní ředitelky krajské školy zřizované krajem, nikoliv jejím vlastnictvím. Já jsem si všiml, že jste společně s Agrofertem prezentovali činnost vaší zemědělské školy, myšleno krajské zemědělské školy. To, že vaše škola vypadá, jak vypadá, myslím tím krajskou, znovu zdůrazňuji, tak vypadá proto, že se o ni kraj v minulosti i v současnosti nějak stará.
Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Dobešová. Prosím.
Za vás jako hejtmana jsem neviděla ani jednu učební pomůcku, takže o to hůře! Nejenom že jste mi dával pouze na provoz, ale nedal jste mi ani na traktor ani na nic jiného! A to jsou učební pomůcky na zemědělské škole! Takže teď jste si nahrál sám sobě do své branky!
Nyní s faktickou poznámkou. Tak musíte počkat, protože nyní vystoupí s faktickou poznámkou pan předseda Stanjura.
Mně je sice líto, že pan Bendl jako hejtman nedal na traktor paní poslankyni , ale pokud si pamatuji... Ale co to sem tady nosíte za materiály? No já nevím, jestli vám měl dát Středočeský kraj traktor. Ale jsme v bodě
A omlouvám se všem lidem, kteří fungují na rynku a jsou slušní.
Nyní přečtu omluvy. Prosím.
Výborné podmínky v zimě, rostliny vegetovaly, prakticky v zimě nemrzlo, výborné podmínky potom od jara až do léta, výborné podmínky pro sklizeň a ještě se to všechno potkalo s extrémně vysokými cenami prakticky všech komodit. Musíme si uvědomit, že v roce 2015 máme náběh nové společné zemědělské politiky, která úplně jiným způsobem distribuuje peníze pro zemědělce a zároveň chce po nich také jiné věci. Já bych byl hlavně rád, aby se s tím školstvím, středním, nejenom zemědělským, začalo systémově něco dělat. To je jediný případ, kdy takováto dotace tam je vyčleněna. Ale znovu bych poprosil, vraťme se k diskusi, ke zprávě, která je tady zveřejněna.
Vzhledem k tomu, že nevidím nikoho dalšího, že se hlásí... Eviduji jednu faktickou poznámku, pan poslanec Šrámek.
Já bych chtěl jenom rozčlenění toho zisku na rostlinnou výrobu, živočišnou výrobu a pak mě zajímá ten tabákový průmysl.
Táži se tedy, zda někdo další se hlásí do všeobecné rozpravy.
Já tomu skutečně nerozumím. Ale říkám, nemám všechny informace, proto se ptám, co by se stalo, kdybychom to neschválili, jestli tím někomu neublížíme v jeho rozvojových plánech nebo podobně. Nebo je to jenom jedna z desítek smluv, které vznikají ve všech resortech za všech vlád, protože se to prostě dělat musí? Tenhle dokument má trochu smůlu, protože jsme si ho tak podrobně přečetli. To by nebylo spravedlivé k tomu textu.
Já vám děkuji, o slovo se hlásí pan ministr.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já tady musím říct jednu věc. Souhlasím v jedné straně s panem poslancem Stanjurou, prostřednictvím pana předsedajícího, s tím, že státní správa má velkou schopnost vytvářet dokumenty, které bohužel mohou být občas vnímány jako dokumenty, které jsou jenom samoúčelné a k ničemu. Důvod, proč to vzniklo, je, že tam je mimo zemí Evropské unie také Ukrajina nebo Srbsko, které nejsou členy Evropské unie, takže jsou ty věci tímto způsobem udělány. Já bych chtěl říct, že je to samozřejmě dokument, který je velmi obecný a je plný takových frází. Na druhé straně toto je jakási deklarace, aby se ty regiony mohly bavit, aby měly platformu vyměňovat si zkušenosti, debatovat o věcech, a Česká republika se k tomu přihlásila. Nezdá se mně, že by byl o něco horší než jakákoliv další smlouva, a určitě má smysl pro ty lidi, kteří si vyměňují zkušenosti, jak se jim daří či nedaří stavět v oblasti Karpat.
Já vám také děkuji, pane ministře.
To už budou skoro dva roky a nic se nestalo, když jsme to neschválili. To by mě skutečně zajímalo, zda za ty dva roky se to snad už aspoň jednou sešlo. Jinak je to skutečně úplně formální a zbytečné.
Já vám děkuji. Táži se na závěrečná slova: pan zpravodaj, pan ministr? Není tomu tak. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru.
Tak celé je to o dopravě. Svědčí o tom už to, že to tady předkládá pan ministr dopravy a ne ministr zahraničních věcí.
Žádný další návrh neeviduji. Přivolám kolegyně a kolegy z předsálí a přečtu návrh usnesení. Eviduji žádost o vaše odhlášení. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas. A ještě budeme hlasovat o tom, aby tento návrh byl přikázán hospodářskému výboru. Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas a vládní návrh byl přikázán zahraničnímu výboru a hospodářskému výboru.
Bohužel v zemědělství je nutno zatím ty dotace mít, podporovat naše zemědělce, aby byli konkurenceschopní, protože celá Evropská unie své zemědělce výrazně podporuje a my nemůžeme být stranou.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. S tím souhlasím. Druhý bod jenom namátkou. Cituji: "Z hlediska ochrany půdy před degradací její kvality podporovat živočišnou výrobu, která strukturou spotřeby pícnin a další rostlinné produkce vyvolává rozmanitost pěstovaných plodin a následně zajišťuje přísun nepostradatelných statkových hnojiv." O tom materiálu by se dalo mluvit hodiny a hodiny. Měl bych mraky dotazů, ale chápu, že to je pro většinu Poslanecké sněmovny možná materiál nepříliš důležitý, ale věřte mi, že pro nás jako občany do budoucna to extrémně důležité je.
Děkuji za slovo. Rok 2015 bude velice zajímavý a věřím, že tam se můžeme zamyslet, jak to dopadne se zahraničním obchodem.
Dobré dopoledne, dámy a pánové. Tak ani mně nezbývá nic jiného pro nepřítomnost pana ministra než vás požádat o přerušení této interpelace do jeho přítomnosti.
Děkuji. Toto je procedurální návrh. Kdo je proti tomuto návrhu? Poslední interpelací je interpelace paní poslankyně Jitky Chalánkové. Ale paní poslankyně Chalánková je omluvena, tudíž se tato interpelace projednávat nebude.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pane ministře, budeme pokračovat podle pořadu schůze. Žádám ho, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. A pane ministře, už asi ani nesedejte a můžete rovnou ke svému úvodnímu slovu. Máte slovo.
Hodnocením výročních zpráv a účetních závěrek jednotlivých zdravotních pojišťoven a tabulkovými přílohami. Následným ověřením Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem financí nebyly ve výročních zprávách a účetních závěrkách zjištěny žádné zásadní nedostatky. Vývoj hospodaření zdravotních pojišťoven v roce 2014 ovlivnilo na příjmové straně zvýšení platby za skupinu státních pojištěnců. Do výdajové strany se promítlo s účinností od 1. ledna 2014 zrušení regulačních poplatků za poskytování lůžkové péče, a to tak, že výpadek příjmů lůžkových poskytovatelů byl kompenzován zdravotními pojišťovnami. Kompenzace činila 2 miliardy korun.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, jednáme o materiálu, který se týká cca 250 miliard korun.
Systém veřejného zdravotního pojištění jako součást vládního sektoru tak v roce 2014 nepředstavoval riziko pro dosažení fiskálního cíle tohoto sektoru. Závazky po lhůtě splatnosti vůči poskytovatelům zdravotních služeb nevykázala ani jedna ze zdravotních pojišťoven. Výbor pro zdravotnictví doporučil předložit výroční zprávy a účetní závěrky jednotlivých zdravotních pojišťoven za rok 2014 Poslanecké sněmovně k projednání s návrhem na jejich schválení. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu ministrovi zdravotnictví Svatopluku Němečkovi. Ještě než požádám pana poslance Skalického, který je zpravodajem výboru, aby nás informoval o jednání výboru a navrhl usnesení Poslanecké sněmovny. Konstatuji další dvě omluvy, a to pana poslance Běhounka a paní poslankyně Kovářové. Pane zpravodaji, prosím, máte slovo ke zpravodajské zprávě.
Děkuji.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 Hlavní obsah zde sdělil pan ministr, takže já bych jenom velice krátce okomentoval některé údaje. Co je zajímavý údaj, že celkový průměrný počet tzv. státních pojištěnců, k nimž se samozřejmě vztahují vždycky platby za státní pojištěnce a navyšování, v roce 2014 dosáhl 6,1 milionu osob.
Zavolám kolegyně a kolegy z předsálí. Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas, a prosím pana poslance Kostřicu, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Nyní tedy budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě a táži se, kdo se hlásí do rozpravy. Do rozpravy se řádně hlásí pan předseda Stanjura.
Pane předsedo já se v souladu s vámi domnívám, že už jsme rozpravu zahájili.
Eviduji vaši žádost. Každopádně z podkladů, které mám před sebou, vyplývá, že bychom měli pokračovat v přerušené obecné rozpravě, ale ověřím to ještě u legislativy. Udělám krátkou, tříminutovou přestávku. Ověřím to a na základě toho budeme pokračovat. Pro pořádek shrnu, ve které fázi jsme při minulém projednávání přerušili tento bod. Bylo to tak, že jsme zahájili projednávání tohoto bodu. Vystoupil pan ministr Brabec. Poté vystoupil pan zpravodaj, což byl pan Holík, kterého jsme měnili za pana zpravodaje Kostřicu. Otevřel jsem rozpravu. To znamená, pokračujeme v rozpravě, která byla zahájena. Hlásíte se s přednostním právem.
A nedá mi to, abych vás ještě jednou se nepokusil přesvědčit, abychom to nedělali. Můj dotaz, na který poprosím pana ministra, aby mi pak odpověděl, až skončím. Co se stane, když to neschválíme? Jestli tím někomu ublížíme. To bych byl nerad. Opravdu, ne. A pokud pan ministr řekne, že jsou nějaké vážné důvody pro to, abychom tento podle mého názoru absurdní dokument podepsali, tak ten svůj návrh stáhnu. A třetí bod je, že tam bude napsané "a uvědomuji si, že to je problém určit barvu", tak bych se pod takový dokument nepodepsal. S tím souhlasím. Ale obávám se, že to tak není. V podmínkách České republiky samospráva, ať už obecní, městská, nebo krajská. Že to tak není zejména v České republice, to je pravda. Pokud bychom to prosadili aspoň na území Karpat, dobře. Já jsem mírně ironicky citoval, co všechno je důležitá doprava. Vždycky tam je pár článků, jak je to klíčové. Hned pod tím je železniční doprava. Také velmi důležitá. Pak je vodní doprava - velmi důležitá. Pak je letecká doprava - velmi důležitá.
Tolik tedy zpráva ze zdravotního výboru.
Otevírám rozpravu.
V případě návratu recese či jiného vnějšího negativního šoku tak není vytvořen dostatečný polštář pro zmírnění jejich dopadů.
Nikoho nevidím. Obecnou rozpravu končím. Přistoupíme k rozpravě podrobné, do níž také nemám žádnou písemnou přihlášku, ale předpokládám, že pan zpravodaj zopakuje návrh na usnesení Poslanecké sněmovny. Děkuji panu zpravodaji. Není tomu tak. Kdo je proti? Děkuji vám. Z přítomných 142 poslanců, pro 125, proti nikdo. Aha, takže bude výměna zpravodaje.
Dobře, já vám děkuji. Nikoho dalšího nevidím, že by se hlásil do všeobecné rozpravy, v tom případě ji končím a táži se, zda si chcete vzít závěrečné slovo před podrobnou rozpravou - pan ministr nebo pan zpravodaj. Není tomu tak. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Je důležité, pane zpravodaji, abyste v podrobné rozpravě načetl návrh usnesení. Prosím.
Doporučil bych kolegům a kolegyním, aby Zprávu o stavu zemědělství České republiky za rok 2014 vzali na vědomí. Děkuju vám, že to vezmete na vědomí.
Je to návrh usnesení, ano. Já se táži, zda někdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, v tom případě končím podrobnou rozpravu. I zde se táži pana zpravodaje a pana ministra, zda si chtějí vzít závěrečné slovo. Návrh usnesení byl přečten. Přivolám kolegyně a kolegy z předsálí, aby přišli hlasovat. Eviduji také žádost o vaše odhlášení. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh usnesení, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Otevírám další bod a tím je
Podívejte se na stránky Senátu. Takže není pravda, že pan ministr financí je od rána v Senátu. A to dlouhodobě. A to je všechno. Nemám nic proti tomu, abychom to neprojednávali, ale neříkejte tady prosím nepravdu. Ale i kdyby ne, tak jsou pevně zařazeny body ministra financí na dnešní odpoledne. Protože já sám jsem chtěl debatovat o například počtu řízení o odebrání dotace.
Pouze pro pořádek zopakuji, že pan vicepremiér a ministr financí Andrej Babiš je řádně omluven, a budu postupovat v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny. Bod je přerušen, to znamená, neprobíhá rozprava, mohou vystoupit pouze poslanci s přednostním právem. Prosím, pane předsedo.
Já tady tohle nepamatuji. Prostě pak se všude lže, co se tady ve skutečnosti děje.
V omluvách na dnešní den je napsáno, že se omlouvá pan ministr financí Andrej Babiš z pracovních důvodů. Z toho důvodu jsem řekl, že je řádně omluven z dnešního jednání.
Chci jenom připomenout, že ten bod, který jsme nemohli projednávat, byl pevně zařazen. Kdo navrhl pevné zařazení tohoto bodu?